Návrh na změny ve složení orgánů
Avizuji, že dnes to bude relativně náročné. Máme připravených sedm volebních bodů.
Já se omlouvám, pan předsedo. Dámy a pánové, prosím o klid. Projednáváme sedm volebních bodů. Musíme slyšet pana předsedu Kolovratníka.
Pane předsedající, děkuji, chci navázat. Lhůta byla do 13. února a obdrželi jsme pouze jeden návrh. Standardně volební komise v tomto případě v souladu se svým usnesením číslo 106 ze 13. února navrhuje volbu veřejnou. Pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté, pokud nebude podán jiný návrh, jedno hlasování o rezignaci a jedno hlasování o nové nominaci.
Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 265, přihlášeno 181 poslanců, pro 150, proti nikdo. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 266, přihlášeno 153 poslanců, pro 150, proti nikdo. Paní poslankyně byla zvolena. Končím projednávání tohoto bodu. Pan předseda Kolovratník má slovo.
První volba proběhla ještě na konci loňského roku a letos v zimě. Klub Pirátů navrhuje pana Jana Ličku - je to tedy v abecedním pořadí, sociální demokracie našeho kolegu pana poslance Romana Onderku a do třetice opět Piráti navrhli paní Miloslavu Pošvářovou. V té souvislosti musím dodat nezbytnou informaci, že včera poslanecký klub Pirátů volební komisi dopisem informoval o tom, že stahuje nominaci paní Miloslavy Pošvářové. Volební komise v tomto případě podle svého usnesení číslo 107 ze 13. února navrhuje provést volbu tajným způsobem, tajnou volbu.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vám krátce představil, jak bývá naší tradicí, pirátského kandidáta do Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Jan Lička, narozen 24. července 1981, je projektový manažer se specializací na výrobní a skladovou logistiku, mobilitu a nové technologie v oboru dopravy. Žije v Benešově a je členem Pirátů. Má diplom pařížské komory z obchodní francouzštiny a vyšší zkoušku z angličtiny CAE. Titul inženýra získal na základě stáže v Jaguar Car Birmingham za studii optimalizace lidských zdrojů ve vnitropodnikové logistice. Dnes pracuje jako externí konzultant automobilového průmyslu. Od roku 2018 je členem Dozorčí rady Technické správy komunikací hlavního města Prahy. Prosím vás tedy ještě jednou o podporu Jana Ličky.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zahajuji hlasování. Budeme rozhodovat tajnou volbou. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Děkuji. V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jsou v tuto chvíli uvolněna dvě místa. První místo bylo uvolněno již 1. října 2018, kdy skončil mandát paní Miladě Richterové. Toto místo jsme obsazovali na prosincové a zimní lednové schůzi, ale neúspěšně. Ta volba po dvou kolech skončila. I zde byla lhůta do 13. února.
O tom uvolnění nebo neuvolnění rozhoduje zastupitelstvo obce. Vůbec se to nemusí týkat kumulací funkcí, které jsou placené. A máte všechny takové členy, kteří toto splňují?
Připraví se, pokud nebude žádná faktická poznámka, pan kolega Martin Kupka.
Děkuji, pane předsedající. Myslím, že věc je zcela jasná. Mně to může být ukradené. Od vás to není nic jiného než prostě zaútočit na politiky proto, že jsou nepopulární. Jestli jste takoví frajeři, tak navrhněte, že poslanec nesmí mít žádný jiný příjem, ale ani žádnou jinou funkci. Tomu pak rozumím.
A ještě na mého předřečníka Pavla Bělobrádka. Přesně tak. Pokud jste zvoleni do obecního nebo krajského zastupitelstva, tak přijímáte usnesení: uvolněná, neuvolněná funkce. To je přece jednoduché. Chceš, nechceš? Nesnažme se jim furt diktovat!
Ještě ne, ještě chviličku počkáme, až budete mít klid na své vystoupení.
Prosím, neříkejte tady dezinformace. Odměny se v žádném případě vzdát nemůžete. Prosím, požádejte si o stanovisko Ministerstva vnitra. Prosím, neříkejte to tady. A zároveň na mého milého kolegu pana Birkeho. Znovu bych zdůraznila, že tento zákon jsem předložila já spolu s Ivo Vondrákem, Helenou Válkovou, Milanem Pourem, Adamem Kalousem, Petrem Sadovským, Jakubem Michálkem, ale také Pavlem Staňkem z ČSSD. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Benešík, Vácha, Bělobrádek, Feranec. To jsou faktické poznámky, které mám nyní v plánu.
Zastupitelstvo obce Strání na začátku roku 2014 schválilo starostovi Benešíkovi odměnu nula. Takhle je to v zápisu. Pokud jsem spáchal zločin, podvod, tak na nás tu kontrolu pošlete!
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Kolega Benešík říkal, že se to nedá mediálně vyhrát. To si myslím, že je jednoduchá mediální zkratka, kterou pochopí každý. To je jedna věc. Takže ti voliči to věděli.
Konstatuji, že na tato dvě místa bylo od poslaneckých klubů podáno pět návrhů. I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Jedná se tedy o návrh, výběr, Poslaneckou sněmovnou a následné jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání předsedou vlády. Nyní opět prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? V souladu s návrhem volební komise budeme nyní rozhodovat o tom, aby volba byla tajná. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Volba bude tajná. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova.
V Radě Ústavu pro studium totalitních režimů bude k 19. březnu neobsazeno jedno místo. K tomuto datu končí pětiletý mandát panu Zdeňku Bártovi. V tomto případě se jedná o volbu, kdy kandidáty, nebo členy rady volí Senát z návrhů, které Senát obdrží od nás, od Poslanecké sněmovny. My jsme byli Senátem původně vyzváni s předstihem, abychom návrhy podali už do 31. ledna, ale bohužel první volba ve svých dvou kolech 19. prosince a také 30. ledna nebyla úspěšná, neboť žádný z kandidátů tady v Poslanecké sněmovně nepřesáhl potřebné kvorum. O tom předseda Poslanecké sněmovny Senát informoval a návazně jsme my na volební komisi tedy vyhlásili druhou volbu. Nominace byly opět nastaveny, nebo lhůta byla nastavena, do 13. února. Volební komise přijala na základě vašich návrhů usnesení číslo 109, ve kterém konstatujeme následující návrhy od poslaneckých klubů: Lukáš Jelínek, navržen sociální demokracií, Jiří Padevět, navržen klubem STAN, a Mikuláš Pešta, navržen klubem Piráti. Ještě jednou opakuji, tohle je důležitý moment, že v tomto případě volí Senát z návrhu Poslanecké sněmovny. Proto na těch volebních lístcích máte tři jména a je teoreticky možné označit více než jednoho kandidáta, teoreticky všechny tři. My pouze postupujeme naše návrhy, pokud tedy budou mít ten nadpoloviční počet hlasů, do Senátu. Ale neříkáme tím, že je to ona standardní volba tajná dvoukolová, kde bychom zužovali. Není na základě čeho zužovat. A pokud by v teoretickém případě nebylo úspěšné první kolo, je možné, aby do druhého kole opět tedy postoupili všichni tři kandidáti a postoupili jsme je té volbě, tomu našemu výběru ještě jednou stejně jako v tom předchozím případě. Prosím opět o otevření rozpravy a poté hlasování.
Otevírám rozpravu. Budeme hlasovat o návrhu volební komise, aby se volilo tajně. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přerušuji projednání tohoto bodu. Otevírám bod číslo Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
Ve Vinařském fondu jsme ve fázi první volba, první kolo. Jenom řeknu, že na únorové schůzi jsme tuto volbu nerealizovali z kapacitních důvodů. Už na ni nebyl čas. Je tedy to usnesení, ten návrh, připraveno od 23. ledna. Volební komise standardně navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. A nyní prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o návrhu na způsob volby.
Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
Následně 19. února skončilo období dalšímu členu rady, a to panu Tomáši Kňourkovi. V tuto chvíli tedy volební komise společně s volebním, takzvaným mediálním výborem vyhlásila a realizuje první volbu - a jsme v prvním kole - na dva členy této rady. V tomto případě návrhy kandidátů pro plénum Poslanecké sněmovny připravuje volební výbor formou veřejné výzvy. Lhůta byla do 7. února, kdy byly volebnímu výboru předloženy návrhy kandidátů neziskových a občanských organizací. Bylo doručeno celkem 23 nominací. V souladu se zákonem o Českém rozhlasu volební výbor v tomto případě zužuje počet těch kandidátů na trojnásobek neobsazených míst. I zde, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté prosím o hlasování k návrhu volební komise na tajnou volbu.
Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo prosím do rozpravy? Budeme hlasovat o návrhu na volbu tajnou. Kdo je proti? Přerušuji projednávání tohoto bodu. Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvami.
Nyní máme další faktickou poznámku pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jsem ještě v několika správních radách, ale všude to je za nula korun, tak abych to řekl správně. Já jsem to totiž vyhrotil z toho důvodu, abychom si tady řekli, že to je jenom na někoho. Protože politici jsou štvaná zvěř a na ně se to prostě vztahovat může. A celý ten princip je, že je to naopak dobře, když je tam propojení. Já ty peníze neberu. Zastupitelstvo obce tohle může vyřešit a může to vyřešit každý sám.
Vidím pana ministra Staňka, ale nemohu mu dát slovo. Pane poslanče, nevím, jestli to překřičíte. Tak teď.
Děkuji, pane předsedající. Moje zkušenost je, že když něco nechci řešit, tak řeknu řešme to komplexně, vyřešme to všechno. To je první poznámka. Druhá poznámka, že bereme kompetence obcím. Nebereme žádné kompetence. A mně připadá ta délka debaty o výši vlastního platu už trošku nedůstojná.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho.
Vy jste asi před deseti minutami přišla ke mně do lavice a řekla jste mi, že to podepsal i náš pan ministr nebo poslanec Staněk, ale že to prostě říkat nebudete na mikrofon. A udělala jste to. Mě to mrzí. Protože když se něco řekne, tak by to mělo platit.
Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Pouze krátce. Ale z důvodu toho, že to nějakým způsobem postupuje, i mně někdy připadá, že se to vyhrocuje, tak jsem chtěla tady říci, kdo opravdu ten zákon podpořil. Tam je ještě řada dalších poslanců, já jsem uvedla pouze některé. A ještě bych chtěla uvést, myslím, že pan Bělobrádek prostřednictvím pana předsedajícího, my tady vůbec neřešíme rovinu obecního zastupitele a krajského zastupitele z hlediska kumulace odměn. A znova říkám, že výbor pro veřejnou správu k tomuto pozměňovacímu návrhu dal nesouhlasné stanovisko.
Nyní pan poslanec Petr Pávek s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to pravda, že kumulujete funkce, paní poslankyně? Je pravda, že jste hejtmankou a že jste poslankyní? Je pravda, že berete za obě funkce plný plat?
Stále je přihlášen pan poslanec Martin Kupka.
Opakovaně říkala, že jí vadí kumulace funkcí, že nechce za to pobírat platy. Ve veřejných zdrojích jsme se mohli dočíst, že ten plat hejtmanky bude dávat na dobročinné účely. Mě to mrzí. Vůbec jsme to nemuseli řešit, mohli jsme se věnovat důležitějším věcem, přesto to bohužel řešíme.
Ptám se, kdo je pro. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy.
Chtěla bych říct, že tento návrh zákona, tak jak bylo zmíněno, předložili poslanci Ivo Vondrák, Helena Válková, Milan Pour, Petr Sadovský, Jakub Michálek, Pavel Staněk a další poslanci. Zároveň zde bylo předloženo pět pozměňovacích návrhů, kde garanční výbor ke všem pozměňovacím návrhům dal nesouhlasné, negativní stanovisko. A úplně v závěru bych chtěla shrnout, že návrh tohoto zákona má podporu vlády, která dala souhlasné, podporující stanovisko. Děkuji vám za pozornost.
Respektive že jeho jediný smysl je, aby navrhovatelé, kteří slíbili před volbami, že nebudou kumulovat funkce, mohli tvrdit, že tyto funkce mohou kumulovat, protože za ně není příliš mnoho placeno. Je samozřejmě možné stanovit, a to jasně říká i Ústava České republiky, neslučitelnost funkcí. Můžeme samozřejmě říci, že je nesprávné, aby hejtmani byli současně zákonodárci v České republice. Jsou země, které to tak udělané mají. Možná že to někde dává smysl. Můžeme i říci, že starostové, uvolnění starostové nemají být zákonodárci v České republice, ale jedná se v tu chvíli o řešení střetu zájmů. Anebo řekneme, že to povolíme, to je dosavadní řešení, které trvá v České republice, já si myslím dokonce, že je správné. Prostě nechápu, proč bychom to měli dělat. Stejně tak často byl zvolen primátorem Teplic.